Žádost o důchod obdrží pojištěnec na místně příslušné správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště. Žádost může za budoucího důchodce vyplnit zmocněnec na základě plné moci či opatrovník. Den uplatnění nároku na důchod je den, kdy se žadatel poprvé obrátil na příslušný orgán České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu. Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Rozhodnutí Česká správa sociálního zabezpečení vydá písemně a doručí žadateli do vlastních rukou. Rozhodnutí nabývá právní moci po uplynutí lhůty pro podání námitek, která činí 30 dnů. Výrok zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti, v našem případě tedy přiznává právo na pobírání důchodu a stanovuje jeho výši. Ve výroku dále nalezneme právní ustanovení, kterými se orgány České správy sociálního zabezpečení řídí. Odůvodnění obsahuje například důvody nebo předpoklady, které vedly k rozhodnutí. Jediným rozdílem je, že o podaných námitkách nerozhoduje nadřízený orgán, ale opět Česká správa sociálního zabezpečení. Neuvede-li účastník, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, má se za to, že směřuje proti celému rozhodnutí. Řízení o námitkách je vedeno odděleně. Nesmí se na něm podílet nebo rozhodovat osoby, které se účastnily řízení, které směřovalo k vydání napadeného rozhodnutí. Podání námitek je předpokladem možnosti podat k soudu správní žalobu, tedy k uplatnění práva na další řádný opravný prostředek. Zákonná lhůta pro podání žaloby jsou dva měsíce od doručení výsledku řízení o námitkách. Žalobce musí k žalobě přiložit kopii napadeného rozhodnutí. Ten, kdo začal poslouchat až teď, tak pořád mluvím o důchodech a pořád mluvím o tom posouzení podmínek pro zkrácené jednání. Protože my prostě říkáme, že neexistují důvody, neexistují podmínky pro zkrácené jednání. My chceme tento vládní návrh, kterým chcete okrást 3 miliony důchodců, zamítnout. Ne v jednom výboru a ještě zkráceně, ale ve výborech. Abych vám vysvětlil, že mají mít důstojné zabezpečení, a ne jak to děláte vy. Takže plně k věci to, co já říkám. A to, že je to obsáhlejší, protože to vládě není jasné, tak za to já nemůžu. Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu je kasační stížnost. Kasační stížnost může podat žalobce pouze v právním zastoupení advokátem. Kasační stížnost může podat nejen žalobce, ale i osoba zúčastněná na řízení, která bude uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.
Poprosím, pane ministře, poprosím vaše kolegy a kolegyně, aby se ztišili, abyste mohl v klidu dokončit svůj projev.
Myslím si, že i průběh posledních dvou a půl dne má i řekněme konkrétní, praktické souvislosti s tím, jak se tady postupovalo v minulosti. Já sám osobně jsem tady jako člen tehdejší vládní koaliční většiny zažil obstrukční jednání tehdejší opozice, například při projednávání EET, kdy také bylo přistoupeno k tomu, že se postupně zkrátila doba na řečnická vystoupení, kdy potom bylo také napevno stanoveno hlasování, odebrání a přerušení řečníka, který tady řečnil, a nastalo hlasování. Zažil jsem i jako opoziční poslanec to, že mě i vládní koalice, dnešní současná opozice, také zkrátila omezení mého řečnického práva, respektoval jsem to. Myslím si, že není možné tady pronášet tak silná slova, že tady prostě obstrukcemi bude znemožněno jednou provždy rozhodnutí vládní demokratické většiny. Můžeme se určitě přít, můžeme do určité míry tady být svědky toho, že na několik hodin nebo třeba jeden dva dny tady probíhají obstrukční jednání. To je holt prostě i něco, co k parlamentní demokracii patří. Má to být v nějaké slušné, přiměřené míře, která odráží naši úroveň.
Děkuji. Nyní faktické poznámky, které budou následovat po vystoupení pana vicepremiéra. První bude paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Mašek. Pan ministr Bek bere zpět svou omluvu z dnešního dne a pan poslanec Nekula se omlouvá celý jednací den z pracovních důvodů. Tak, jsme ve faktických poznámkách.
Pane ministře, já na vás nevidím, takže se omlouvám, že k vám mluvím zády. Už tehdy jste věděli, že ta inflace je vysoká, to znamená, že jste mohli predikovat a ty predikce tady byly a už v tu dobu jste mohli konat. A když mi tady začnete argumentovat, že jste to nevěděli, že ty predikce a tak dále... To znamená, že tu novelu jste mohli sestavit, mohli jste jít do řádného legislativního procesu. A jestli mi chcete oponovat tím, že se musel schvalovat rozpočet a my jsme nevěděli a ta čísla a tak dále... Takže s rozpočtovým provizoriem dělat umíte. Takže takové ty báchorky o tom, že musíte ten rozpočet mít za každou cenu... Nemuseli jste ho mít za každou cenu!
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher.
V rychlosti budu reagovat, mám čtyři poznámky, na vystoupení pana ministra. Ano, je tam nějaký schod, to je pravda. To je to, co se vlastně tady vy nám snažíte namluvit.
Tak hovoří současné znění zákona o důchodovém pojištění. Nyní jsme v tom prostoru časovém, kdy je možné, aby tady vůle zákonodárce tyto parametry upravila a aby tedy došlo k této úpravě. Je to popsáno v důvodové zprávě. Vidíte, že v těch posledních letech ty oranžové sloupce, to jsou ty příjmy průměrných důchodů, převyšují ty modré sloupce, to je ta situace, která je v těch domácnostech se dvěma dětmi. Takže je tady nutné to chápat také i v tomto kontextu. To je nejčastější důchod. Děkuji vám za pozornost.
Další problém je samozřejmě i cenotvorba léčiv, která nemotivuje výrobce vstupovat a dodávat léky na český trh. V této oblasti je jistě potřeba postupovat opatrně, aby se nesmyslně nezvyšovaly výdaje veřejného zdravotního pojištění, ale u některých klíčových léků by revize cenotvorby jistě pomohla, aby byly na českém trhu dlouhodobě dostupné. Připomeňme si, že současná vláda donedávna předsedala Evropské komisi, přesto však v této oblasti aktivní nebyla. Pokud malá lékárna nakoupí léky a během doby, kdy je má na skladě, se léky přecení na nižší cenu, musí je pak lékárny prodávat se ztrátou. Poněkud dlouhodobější problém, který je ale jistě taky k zamyšlení, je, zda více neovlivňovat to, jak se tvoří lékárenská síť, abychom zajistili, že lékárny jsou dostupné pro všechny i v regionech. Jak vidíme, možností, jak řešit současnou krizi nedostatku léků pro české pacienty, není málo. To je několik málo podnětů, které mimo jiné vzešly z kulatého stolu, který jsme na tuto problematiku uspořádali. Komplexní a efektivní řešení musí vymyslet ministerstvo, potažmo vláda. Doposud jsem se věnoval tomu, že vláda neřeší důležitější problémy a naopak na sílu tlačí otázky, které by měly být předmětem řádného legislativního procesu. Výhrady mám ale k návrhu zákona jako takovému. Nechci příliš opakovat své předřečníky, ale chtěl bych poukázat na nesystémovost přístupu vlády. Pokud vláda skutečně chce šetřit na státním rozpočtu, prosím, musí se na to ale jít konstruktivně a komplexně. Již minimálně od minulého roku se hovoří o potřebě důchodové reformy, za dobu vlády Petra Fialy však neproběhla žádná větší debata o podobě takové reformy. Tady musím jenom poznamenat, že vláda teď na posledním zasedání slíbila reformu do konce tohoto roku. Oproti smyslu a účelu zákona dochází k plošnému navýšení důchodů, čímž se zásadně popírá princip zásluhovosti typický pro subsystém sociálního pojištění. Tím dochází k značnému narušení vazby na zásluhovost důchodů. Má se tak ale rozhodnout na základě rozsáhlé diskuse a po zvážení dosavadní judikatury Ústavního soudu v této oblasti, ne na základě dílčí ad hoc novely, ke které přistoupí současná vláda proto, že nestihla komplexnější návrh připravit včas. Takže to je první projev pana Špičáka, který nemohl vystoupit. Druhý projev. Pro stávající vládu jsou důchodci škoda, že jsou na škodu vlastně. Vláda by nejraději asi je zrušila, protože když jim dá peníze, tak říká, že jsou to škody. Nevím, kdo to vymyslel, ale je to peklo. S tímto stavem je samozřejmě potřeba nakládat velmi opatrně, neboť jsou při něm zásadním způsobem zkrácena práva opozice. V případě pandemického zákona však šlo jednoznačně o splnění jednoho ze základních předpokladů vyhlášení stavu legislativní nouze, a to, že šlo o mimořádnou událost. Byly ohroženy životy celé populace, jednalo se o nový virus, který měl v některých zemích obrovskou úmrtnost. Jednalo se o událost, se kterou náš právní řád absolutně nepočítal. Bylo tedy naprosto nutné přijmout speciální pravidla pro takové situace, která umožňovala Ministerstvu zdravotnictví flexibilně reagovat vydáváním mimořádných opatření ke zvládání epidemie. Nezapomeňme, že použití stavu legislativní nouze ke schválení pandemického zákona se již dostalo před Ústavní soud, který takový postup schválil. Ve svém nálezu z roku 2021 Ústavní soud prohlásil následující. Rád bych také připomněl, že jedním z důvodů, proč vůbec bylo nutné v únoru 2021 pandemický zákon přijímat, bylo, že tehdejší opozice, tvořená nynějšími vládními stranami, blokovala vyhlášení nouzového stavu, který byl jedinou rozumnou alternativou pro zvládání epidemie v té době. Šlo o novou mimořádnou situaci. Proti tomu v současné situaci nejde o nic nového. To, že vláda bude muset přistoupit k mimořádné valorizaci, bylo jasné už minimálně od podzimu minulého roku. Již tehdy ekonomové varovali, že inflace takřka jistě překročí hranici, za kterou bude nutné důchody mimořádně valorizovat.
A teď jsem dokonce zaznamenal, že za extremisty bylo označeno i hnutí ANO. Váš argument je to, že chcete 3 miliony občanů okrást o ty důchody. To je váš program. To znamená, my si myslíme, že prostě vlastenecký a konzervativní program, že je v pořádku. Ale tu dobrou atmosféru jste rozhodně, vaše vláda, vy jste ji naopak zhoršili, jak víme, zhoršili jste ji. Lidi mají finanční problémy, a to je ten hlavní problém, který tady je. To je způsob jednání Fialovy vládní pětikoalice. Ale to občany zajímá. Místo toho slyšíme tady od stran vládní pětikoalice návrhy na plné zpoplatnění zubařské péče, což SPD samozřejmě odmítá, a tak dále. To znamená, to opravdu není cesta, kterou by měla vláda podle našeho názoru jít. No už jsem o tom mluvil. Protože to zadlužení je tak obrovské, to zadlužení stoupá takovým, tak rekordním tempem, že v podstatě jdeme úplně do ekonomické katastrofy kvůli Fialově vládě. To znamená, to je opravdu šílená situace. A samozřejmě to, o čem už jsem hovořil, tak je prostě - ty neuvěřitelně drahé ceny potravin. To si myslím, že tedy - a my už na to upozorňujeme dokonce od předloňského podzimu po volbách, už jsem tady o tom hovořil, a opakovaně, už rok navrhuju tady mimořádný bod - řešení drahých potravin. Vzpomínám na toho pana Prouzu, předsedu Svazu obchodu a cestovního ruchu, jehož členem jsou právě ty nadnárodní hypermarkety, který tvrdě útočil, protože ten je přímo placen ze zahraničí, že jo, ten je přímo placen těmi nadnárodními řetězci, logicky, platí tam členské poplatky, a nemalé, v tomhletom svazu, takže tvrdě hájil zájmy zahraničních nadnárodních řetězců a šel proti zájmům občanů České republiky. Takže ten zákon spadl pod stůl a výsledkem je to, že Česká republika nemá zajištěnou vlastní potravinovou bezpečnost. Ale samozřejmě v případě importu i z jiných evropských zemí, tak ty země v prvé řadě budou preferovat svůj trh, který je navíc ještě bohatší. Jaké lanýže? Přitom jsme od začátku říkali, že jde o základní potraviny, které lze produkovat na území České republiky.
Ten důchodový systém se nám prokazatelně propadá a bude propadat do výrazného schodku. Tyto výdaje nejsou a nebudou už kryty příjmy ze sociálního pojištění. Já to přečtu naprosto přesně, ať to tady zazní. Padá tady otázka toho, jestli vláda nemohla toto změnit dříve a zdali tady nebyla nějaká úvaha a taktika ve vztahu k prezidentským volbám. To téma tady jasně opakovaně zaznívalo. Zákon říká, že pro určení konkrétních parametrů zvýšení důchodů platí odstavec 16, podle něhož zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis. Nařízení vlády v této věci nebylo vydáno. Nárok důchodců na zvýšení důchodů se tedy odvíjí až od vydání příslušného nařízení vlády, které stanoví konkrétní parametry zvýšení. Kdyby bylo stanovení zvýšení důchodů jednoduché, nemuselo by být vydáváno nařízení vlády. Nesprávný je tedy názor, že v případě řádné valorizace vzniká nárok až vydáním nařízení vlády a v případě mimořádné valorizace není nařízení vlády vlastně třeba, neboť nárok na zvýšení nařízení vlády nezakládá. To si myslím, že je opravdu důležité. Vždycky u těchto věcí je potom klíčové, jak je potom naplněn ten další prováděcí právní předpis. Já si tady dovolím zmínit ještě také to, co tady zaznívalo, a to je, že vláda dostatečně nemyslí na naše seniory, na jejich životní situace. To, co už tady dneska zaznělo, je opravdu nutné se podívat na ten vývoj důchodů v České republice ve srovnání s průměrnou čistou mzdou, a když se na to podíváme od roku 2020, tak jsme se pohybovali v roce 2010 na úrovni 55 % průměrného důchodu vůči čisté průměrné mzdě. V roce 2021 to byla hodnota 50 % a během roku 2022 a 2023 se dostáváme na hodnoty 56 %, 60 %, a pokud bude realizovaná valorizace podle návrhu vlády, kterou tady předkládáme touto změnou zákona, dostaneme se na hodnotu 62 % výše průměrného důchodu vůči průměrné čisté mzdě v této zemi.
To je nehorázné! Za sebe říkám, že je to absolutní nehoráznost, že jste neumožnili poslancům... nejenom že jste desítkám poslanců neumožnili se dokonce vůbec vyjádřit ještě k věci, dokonce vůbec, co jsme tady od úterý. No, to je tedy neuvěřitelné, že poslanec, který je přihlášen a už je tady třetí den přihlášen, tak vy normálně neumožníte ani, aby se vyjádřil k té věci. Já opravdu říkám, že je to nehorázné, že jste zamázli obecnou rozpravu. Ale to tedy ne. Takže já důrazně proti tomuto protestuji a budu dál tady bojovat za SPD ze všech sil proti tomu, abyste okradli ty důchodce.
Jenom zkonstatuji, aby bylo každému zřejmé, že přednostní práva se samozřejmě mohou přihlašovat opakovaně, jak budou chtít. Prosím.
Už jsem se trošku bála, jestli mě nevykážete z místnosti. No, neuvěřitelné, co se tady stalo. Neuvěřitelné! Měníte důvody. Včera nám tady zase říkal něco pan ministr Jurečka o rozjetém vlaku. Když jsem dnes argumentovala ve svém dlouhém projevu k tomu, tak prostě jsem čekala na jeho zásadní projev. Moc jsem toho neslyšela, pomalu jsem nevěděla, na co bych tam reagovala. Nejdřív omezíte vůbec vystoupení ve fázi, kdy se projednávaly důvody pro stav legislativní nouze, pro projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. Nepokřikujte na mě. Pak jsme tady zažili jakýsi náznak vašeho... Stejně jsme skončili v době, kdy tady bylo 63 přihlášených, včera to bylo obdobné. Měla jsem to už dneska přes hodinu, hodinu a půl jsem tady měla na toto téma projev. Samozřejmě pan ministr financí vždycky zmizí ze sálu, když mluvím o těchto věcech, místo aby šel a argumentoval. Tak teď jste to korunovali tím, že nám neumožníte obecnou rozpravu. Tak to je skutečně absolutní pošlapání - pošlapání našich práv. Je to něco, s čím jsem se nikdy nesetkala. A když to konzultuji se svými zkušenými kolegy, kteří jsou tu třeba několikáté období, tak říkají, že něco takového nezažili. Bezesporu budete. Nicméně vám mohu říct, že po tomto, co jste udělali, skutečně my nemáme zájem v tuto chvíli začít načítat v rámci podrobné rozpravy. My se poradíme na klubu, jak dál. Takže já si beru dvě hodiny na jednání klubu hnutí ANO.
Poté se zde opět sejdeme.
Zkuste si to nastudovat, když na mě mluvíte! Tady je problém inflace. Tento rok je to víc než 200 miliard a celkově i nárůst odvodů sociálního pojištění meziročně je plus 60 miliard. Celkově státní rozpočet dostane 340 miliard. Takže pane premiére, já vím, že všechny ty návrhy, které jdou od nás, jsou pro vás nepřijatelné, ale zkuste se nad tím zamyslet. Vykoupí ČEZ vlastní akcie. Je tam 200 miliard nerozděleného zisku. ČEZ bude vlastnit terminál LNG. Tam dělal tu smlouvu ten advokát mezi ČEZem a státem například. Vy jste vykládali, že něco postavíte. Kupte si zásobníky od RWE na plyn. Nebude to stát ani korunu. Všichni občané platí elektřinu, všichni výrobci platí elektřinu. Takže já nechápu, proč to neuděláte. Státní rozpočet by to nestálo ani korunu. Ti to udělali. A Macron to taky udělal. Sedíte vedle něho na Evropské radě. Takže jednou ránou vyřešíte. Budete platit méně za inflační doložku církevních restitucí. Tam jste to udělali. No a ti naši důchodci nemusí tolik platit. A to je zase potvrzení té totality. Tak nám dejte ten seznam! Takže vy máte všechno. Stále se opakuje, jak jsme prohráli volby. Ale to nevadí. Takže nová totalita byla potvrzena. Zítra nás zaříznete, abyste měli hezký víkend. Samozřejmě děláte propagandu, paní Decroix tam sdílí nějakého důchodce, který je všude v Evropě. Tak jim přidejte! Tady hlídají policisté. To procento se vyrovná, ne? To je jednoduché. A budete mít vyšší odvody. On už to ví dopředu. To je neuvěřitelné. Takže já se vrátím k té totalitě. Tak to máte v plánu. Spojovat tu rozdělenou společnost, kterou rozdělila média samozřejmě. Provládní média. Polistopadový kartel. To je, o čem mluvil kolega Nacher, že nemám koaliční potenciál.